Možná teď se pokusí, nebo už podala kasačku k Nejvyššímu správnímu soudu, ale ta opatření obecné povahy byla zrušena. Jistě, můžu se poplácat po rameni: Měl jsi pravdu, Dominiku. Vládo, prosím, přijďte proaktivně s odškodňovacím zákonem nebo s odškodňovacím mechanismem. To je jedna věc. Další věc, ke které bych se chtěl dostat, tak je, a to už myslím si, můžu teď dovolit říci, že to, co vláda měsíc a půl předvádí, tak je totální komunikační chaos. Naprosto nezvládnutá komunikace vlády ohrožuje veškeré fungování našeho státu a má to i významné ekonomické dopady. Ten komunikační chaos začal už ve chvíli, kdy se vláda rozhodla vydávat ta opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví a ne podle krizového stavu. Protože v tu chvíli rozsekla nouzový stav a ta opatření. To znamená, že si lidé, kteří na rozdíl od nás nepracují neustále nad právem, nad právními předpisy, spojili tyto dvě věci dohromady. A najednou, když se řeší prodloužení nouzového stavu, tak se část veřejnosti domnívá, že to znamená, že všechna ta opatření se prodlužují. Namísto toho, aby vysvětlila, že ta opatření jsou něco jiného než nouzový stav, a aby se nestalo, že jeden den představí jeden ministr plán rozvolňování opatření, aby následně to celé zaniklo tím, že se prodlužuje nouzový stav. Totálně nezvládnutá komunikace. Takových případů najdeme velké množství. Proboha, vždyť právo má být předvídatelné! Vždyť to přece není možné. Ano, Praha v tom zasáhla. Ale takhle zkrátka nemá vypadat vládní rozhodování. Další příklad vládního komunikačními chaosu. Pak se tedy stalo, že létalo v éteru, že vysoké školy se všechny otevřou. Ale skutečnost byla úplně jiná. Další komunikační chaos. Další příklad vládního komunikačního chaosu. A dovolím si ještě další příklad totálního selhání komunikace vlády, a to je zrušení daně z nabytí nemovitosti. Zablokovala tím transakce na realitním trhu. Vím to. To si neuvědomujete důsledky, jaké to bude mít? Dámy a pánové, všichni, co jsme tady, víme, že v nějaké podobě bude nouzový stav prodloužen. Moc dobře víme, že se sociální demokracie, hnutí ANO a komunisté na něčem domluvili, že si prostě plácli, jestli to bude 17 dnů, nebo jak dlouho to bude.
A z pohledu práva je důležité připomenout to, co také, jak tady zaznělo skrze některé mé předřečnice, řekl přímo také soud čerstvě v rámci soudního rozhodnutí, že pokud chceme na území celé republiky omezovat práva, je to možné právě jenom skrze krizový zákonem a skrze nouzový stav. Co se týká nouzového stavu v tom prodloužení, víte, že naposledy Ministerstvo vnitra a ministr vnitra prosazoval prodloužení nouzového stavu do 15. května. Já, bez ohledu na to, jak to dnešní hlasování dopadne, mám za to, že minimálně toto bude v tuto chvíli naplněno, a chtěla bych také zdůraznit jako předsedkyně stálé komise pro Ústavu, že vláda určitě má činit ty kroky jasně, předvídatelně z hlediska harmonogramu opatření, tak aby pro občany i firmy a podnikatele bylo toto jasné. Já jsem ráda, že v těch minulých týdnech tak vláda učinila, a domnívám se, že vystoupení ministrů vlády, tak jak tady zazněla, vás mohla všechny bez ohledu na to, jestli zastáváte koaliční, nebo opoziční řady, přesvědčit, že tak ministři činí a že jsou připraveni tak činit. Tyto kroky umožní vládě, ale také integrovanému záchrannému systému a našim starostům a hejtmanům činit to, co mají, tak aby se život v naší zemi vrátil do normálu.
To nakupování je možné, samozřejmě pokud je ten stav nouze. Byla zde zmíněna několikrát také chytrá karanténa. Takže já vnímám všechna pro i proti, rozhodnutí soudu jsem také nějak způsobem komentoval. Takže jsme se sice domohli rozsudkem soudu svobody pohybu, ovšem pohybu pouze po České republice, kterou jsme stejně měli. Letecká doprava nefunguje, zatím, železniční doprava mezinárodní také ne, autem nevyjedete, protože, to jsem teď zmínil, takže je to jedna z věcí, která je.
Než mu dám slovo, tak vás seznámím s omluvou. Pan poslanec a premiér Babiš se nám omlouvá z důvodu pracovního jednání v Lánech. Prosím, pane poslanče.
Druhá pozitivní informace, kterou jsem chtěl říct a kterou vnímám jako ryzí demokrat, že vlastně začínáme na rozdíl od 12. března rušit zákony a nařízení, ty, které nám něco zakazovaly. První takový bod, který mě zaujal už od začátku. Myslím si, že za vládu, za politiky nemají mluvit na veřejnosti odborníci. Ale musím říct, proč se otevřely obchody s oděvy? Tohle nemá logiku. Já si myslím, že opravdu to uvolňování musí být jasné, logické a říkat těm lidem, jak se mají chovat. Je potřeba to říct opravdu natvrdo, jak to je. Polovina rodičů se chce vrátit do zaměstnání, do práce a chce, aby školky fungovaly. A teď mi řekněte, jak tohle máme vyřešit. Na začátku se lidé opravdu obávali, dneska je to jinak. Oni dávají zprávy, které podle mě společnost nezklidňují, naopak ji rozdělují. A myslím si, že by měli tady zapracovat. Protože problémy budou. Měli bychom se bát toho, že ta společnost bude jinak sociálně strukturovaná po uvolnění všech opatření. Podívejte se, co ty děti dneska dělají doma, když nechodí do školy. Tohle má být cílem? A máme to štěstí, že epidemie, její čísla říkají jednoznačně, že klesá. Samozřejmě musíme být opatrní, to je jedna věc. Ale na druhou stranu je potřeba na tomhle pracovat. Výborný, říkal jsem si, národ se semkl, funguje to dobře.
A já nevím, o jakých datech stále hovoříte, o jakých datech mluvíte, když ta data jsou zveřejňována, jsou zveřejňována do detailu a jsou k dispozici všem, veřejnosti. V tomto směru skutečně by mě zajímalo, jaká data, řekněte, jaká data potřebujete, jaká data do detailu. Osobní údaje pacientů? Takže já si myslím, že skutečně v tomto směru ministerstvo s ÚZIS zveřejňuje data, která jsou k dispozici, o vývoji epidemiologické situace, každý se na ně může každý den dívat, a v tomto směru tedy nechápu, o jakých datech hovoříte. Tedy ten projekt běží. Myslím si, že je dobře, pokud nebudou ta opatření, řekněme, kumulována, respektive to rozvolňování kumulováno v rámci těch jednotlivých vln, že to bude postupné, stejně jako školy. Myslím si, že jak říkáte, nemají se ty věci měnit stále dokola, takže tento plán byl zveřejněn a my ho takto budeme držet. Tehdy ta situace taková byla. Tehdy ta situace taková byla, tehdy to skutečně byla pravda. Takže jsem nelhal, nebyla to lež. Takže to je třeba si uvědomit, skutečně, ten kontext té situace, jakým způsobem se to vyvíjelo i z hlediska těch nákupů. Ale o tom teď nechci hovořit, možná o tom bude samostatný bod, takže skutečně mě tady budete moci poučit, jak se nakupuje.
Pan ministr nezklamal, na zásadní otázky neodpověděl. Tak znovu, pane ministře. Proč jste to navrhoval? Nemluvím o 28. lednu! Tak nepoužívejte takovou figuru, oblíbenou, že protestujete proti něčemu, co váš oponent neřekl. A to je fakt. A já myslím, že premiér neměl dobré informace a že jste mu lhal. Až poté jste přiznal, že vám chybí ten milion respirátorů. A jinak to je, jak všichni všechno vědí. Ti provozovatelé jsou nešťastní. Nesmí! - Prymula.
Samozřejmě důležitá, a já už jsem to zmiňovala, je také finanční odměna pro všechny zaměstnance v sociálních službách za to, jak ty nejzranitelnější chránili, podporovali a neuvěřitelným způsobem prokázali odvahu a osobní nasazení. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Česká republika vchází nyní do nejsložitější fáze, kterou je postupné uvolňování opatření. Je to doba, kdy spousta z nás má pocit, že všechno musí být hned stejné jako dříve, a zároveň je to ta oblast nebo ta fáze, kdy vzniká nejvíce rizik. Jsou státy, které přesně tuto fázi podcenily a hned čelily druhé vlně pandemie. Pevně doufám, že nám se toto nestane. Proto se domnívám, že by nouzový stav prodloužen měl být. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní ministryni a s přednostním právem vystoupí pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Ano, vyhovím této žádosti.
Já s tím souhlasím. A dokonce jí to nebude vyčítat ani Evropská unie, o které tu paní ministryně v této souvislosti také mluvila, protože i Evropská unie rozvolňuje ta kritéria a limity z důvodu koronavirové krize, která postihla řadu evropských zemí. I tehdy mohl ministr financí argumentovat, že české veřejné finance jsou velmi zdravé. Byly dokonce zdravější než v současné době. Co se stalo? Níže jsme se nedostali. Je tedy zřejmé, že pokud budeme a otevřeme dveře rozpočtové nezodpovědnosti, že ten státní dluh naroste o další procentní body. Je zřejmé, že mě to během života ještě několikrát potká, protože je prostě standardní, že tržní ekonomiky dlouho rostou, ale nevyhnou se krátkému poklesu. Bezesporu se podobným krizím, ať už ekonomickým, nebo zdravotním, nevyhnou ani generace po nás. A my jim říkáme, že na ně nemyslíme, že chceme řešit jenom krizi současnou, aktuální a že nám je jedno, jaké nástroje a jaký prostor budou mít pro případné řešení krize oni. My jim prostě ten fiskální prostor, o kterém tu tak rádi mluvíme, dramaticky vyčerpáme a řekneme jim, že až přijde jakákoliv jiná ekonomická či zdravotní krize, tak mají smůlu, protože my jsme řešili ty stávající problémy na jejich účet a na jejich úkor. Není tu jenom tato Poslanecká sněmovna, přijdou i další. Nejsme tu jenom my, jsou tu i naše děti, které rovněž můžou potkat nepříznivé situace a podmínky, na které budou muset reagovat, třeba i tím, že budou potřebovat zvýšit schodek státního rozpočtu nebo zvýšit státní dluh. Ale je potřeba upozornit, že ta krize odstartovaná v roce 2008 byla úplně jiná a jiného charakteru, než je ta krize stávající. Tento zákon není zákonem, který má řešit náklady, které souvisejí se stávající krizí. Ten zákon tu není pro řešení stávající krize. Co by paní ministryně dělala, kdyby ta krize nepřišla? Měla by stejný problém. Ta krize jí jenom teď nabízí velmi výhodnou výmluvu k tomu, aby legitimizovala rozpouštění rezerv z privatizačního fondu a všechny populistické výdaje, které tu její vláda v minulosti schválila. My jsme v těch minulých letech, a já jsem to říkal často, žili takový rozpočtový mejdan. Ekonomice se dařilo, příjmy rozpočtu rostly, celá příjmová strana rozpočtu bobtnala. A my místo toho, abychom si dělali rezervy, tak jsme ty peníze projídali. V situaci, kdy to ekonomika potřebuje, v situaci, kdy je krize nebo nějaký problém... Je to snaha legalizovat její předchozí špatné hospodaření. Ale co mě velmi mrzí, je, že se u toho neštítí brát za rukojmí důchodce, a v dnešní situaci, kdy oni sami jsou psychicky podle mě v nedobré situaci, kdy se nemůžou setkávat se svými blízkými, tak v této situaci je paní ministryně straší tím, že nebude na jejich důchody.
Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B 4977, tak se pozměňovací návrh pod písmenem C ve variantě 1 - 4995 již nebude hlasovat. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B 4977 nebo C 4995, tak se pozměňovací návrh pod písmenem G 5017 již nebude hlasovat.
Děkuji za pochopení. Prosím, pokračujte.
Já děkuji, pane předsedající. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem A 4976, tak se pozměňovací návrh pod písmenem P 5044 již nebude hlasovat. Takže já jsem v tuto chvíli přečetl, řekněme...
Tak já mám dvě možnosti. Buď to přečtu tak poctivě jak pan zpravodaj, abych nebyl osočen, že jsem něco odflákl jako opoziční poslanec, nebo to řeknu jednoduše. Předkladatelé...
Za čtvrté: "určila dlouhodobá nosná odvětví domácí ekonomiky, která budou podporována z důvodu přínosu vyšší přidané hodnoty těchto odvětví a dlouhodobého přínosu."
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Návrh byl zamítnut. Takže pan ministr Havlíček se ujme slova.
Já to říkám proto, že někdy stále není úplně přesně jasné, kolik vlastně procent čeho bylo otevřeno. Nicméně tento akt, který jsme ukonali, se nám podle zatím dosavadních výsledků vyplatil. Pochopitelně to samo o sobě bylo dáno zejména tím, že jsme respektovali názor epidemiologů, chovali jsme se všichni zodpovědně. Mimo jiné ty hobby markety jsme uvolňovali prakticky ve stejný čas jako Rakousko, které v té době uvolnilo i malé obchody. Nastaly Velikonoce. První den po Velikonocích jsme představili pětietapový jízdní řád s tím, že se zahájilo 20. dubna, následně 27. a tak dále. Tento jízdní řád představily tři země v Evropě, bylo to Rakousko, byla to Česká republika a bylo to Dánsko. Do značné míry to byl názor, a to říkám velmi otevřeně, epidemiologů.
No zaplať pánbůh, jsme na tom dobře, co se té epidemiologické situace týče, protože také lidé byli velmi ukáznění. Lidé na městech a obcích ve chvíli, kdy nebyly žádné pomůcky, si je sami šili, obstarávali, byla tady obrovská solidarita mezi lidmi v celé České republice. My jsme je také podporovali a v této Sněmovně jsme vám je odsouhlasili. Ale pokud se bavíte o scénářích uvolňování, pak nám ty scénáře dejte. Dejte nám je v nějaké míře podrobnosti s daty a modely, jak se to bude vyvíjet. A potom poukazujete na ty jiné země, jak jste lepší. Víte, co řekla německá kancléřka jako první větu? Každé opatření, které provedeme, vám budeme vysvětlovat. Musíme být otevření a transparentní, aby lidé vzali ta naše opatření za vlastní a byli schopni se s nimi ztotožnit a cítili jejich dočasnost. - A to se prostě tady neděje. Nezlobte se, přece nemůžeme nevidět, že vláda v mnoha věcech postupovala velmi chaoticky a v některých věcech prostě není schopna ani ty své dosavadní kroky vysvětlit. A teď nám tady řeknete, pane ministře, že máte scénáře, ale že nám je dneska ještě neřeknete. No tak na to jsme tady čekali do půl dvanácté?
Děkuji. A nyní jsou tady faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Hájek, poté pan poslanec Třešňák. Prosím, pane poslanče.
Dobrý večer. Já se omlouvám, ale já už jsem to nevydržel. Tady hovořili dva teoretici, já se pořád považuji za praktika. Já jsem byl vedoucí likvidace havárie na šachtě, která měla 5 tisíc lidí. A pokud jsem byl vedoucí likvidace havárie, tak jsem měl jediný úkol - tu havárii zlikvidovat. A nikdo mi do toho nesměl mluvit! Já jako vedoucí likvidace havárie jsem si mohl pozvat odbornou komisi, poradní komisi. Samozřejmě se mě ředitel ptal: kdy to uhasíš, ten požár? Já jsem řekl: mám deset variant, řediteli, ale ten důl je nevyzpytatelný, je to souboj s přírodou. Já mám vizi, já mám plán, ale já ti neřeknu, jestli to bude dneska, zítra, pozítří... Fungovala havarijní komise, která každý den, každou směnu dávala příkaz, který reagoval na tu situaci, která se vyvíjela. Takže prostě pokud chcete nějaké grafy, tak samozřejmě vláda vám může dávat stovky grafů, ale samozřejmě nejsme izolovaná země, my sousedíme s řadou zemí.
Prosím, máte slovo.
Pěknou téměř půlnoc. Já jsem chtěl pouze dvě věci, a skutečně praktické. Tedy ta první, trochu v obecné rovině, jenom takovou poznámku. Ale o tom jsem mluvit nechtěl, já jsem chtěl skutečně tu praktickou poznámku a ta se týkala těch škol. Já si myslím, že to řešitelné je. Uznávám, ale myslím, že Ministerstvo školství by na to mělo dát minimálně nějaký metodický pokyn, jak k tomu mají zřizovatelé a ředitelé škol přistupovat.
Jednak základní jsou epidemiologická data, která se měnila. Můžu vám říct, že když jsme to připravovali v nemocnici, tak jsme reagovali ze dne na den. A museli jsme to měnit ze dne na den. A po dvou dnech se to měnilo. A teď se vrátím k těm školákům. A teď zase, aby mohli ti kantoři učit, tak teď jste právě říkal, za jakých okolností. Takže je to fakt velký problém a není to celostátní. Není to fakt úplně jednoduché nastínit a říct co a jak. A berme, že jsou kantoři starší, můžou mít nějaké riziko, tak jaká bude ochrana jejich?
Prosím, nechme tady těch poznámek, jako my staří, co máme zkušenosti, vy mladí, co nemáte zkušenosti. Já jsem skutečně neřídil záchranný tým horníků při závalu, řídil jsem okresní krizový štáb při povodních. Aby lidé měli nějaký komfort, tak jsme je prostě transparentně a otevřeně informovali. Takže takové to zkušení, nezkušení, a vy, kteří o tom životě nic nevíte - prosím nechme toho, to sem nepatří.
V roce 1970 začala éra tzv. informační společnosti. Já vím, že to do Čech došlo až později, prodají se tady 3 miliony mobilních telefonů. Když vy si pustíte internet, tak to ukáže reklamu, která je určena přesně pro vás, abyste jel na zájezd. Rozhodování na úrovni státu, to není praktická věc. Vy také víte, jaký je postup, když vám někde třeba začne téct krev nebo když ten pacient kolabuje. Stejně tak jako vy jste věděl, co máte v tu danou chvíli dělat.
Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, připraví se pan poslanec Jelínek.
Já bych chtěl nejprve reagovat na kolegyni Valachovou, a to otázkou, jak je možné, že jste ta pravidla pro ten příspěvek ještě nezměnili. Takže jak je možné, že tenhle zákon už tu je po vratce ze Senátu, a vy jste ještě ani nepředstavili návrh úpravy těch pravidel pro příspěvek na bydlení?